Tehdy z 600 účastníků sjezdu 360 účastníků podepsalo dopis jugoslávskému velvyslanci Djoko Stojičičovi, který nesouhlasil s tím, co rozhodla vláda. Čili vláda Miloše Zemana rozhodla a Miloš Zeman se za to omluvil. Je mi to dodneška líto. Já jsem proti tomu se snažil dělat, co jsem mohl, stejně jako teď. Já bych se jenom chtěl vrátit za ten stůl, aby začalo platit to mezinárodní právo. Ať platí pro Američany, pro Rusy, pro Ukrajince, pro Aboridžince, pro všechny.
To je konec faktických poznámek. Vracíme se do obecné rozpravy. Do ní je přihlášen pan poslanec Radovan Vích.
To ale v době, kdy kvůli této vládě strmě roste zadlužení státu a českým občanům a firmám postiženým astronomickým růstem cen energií a veškerých dalších nezbytných nákladů se žádné pomoci nedostává. Prioritou současné vlády je ale podpora Ukrajiny a Ukrajinců v pokračování válečného konfliktu. V České republice mají být naši vojáci a mají se připravovat na obranu území našeho státu. A proto já tento návrh nepodpořím.
Prosím, máte slovo.
Ano, já chci reagovat na pana poslance Metnara, vaším prostřednictvím. Já jsem tady neřekla, že jste měl více politických náměstků. Já jsem řekla, že jste měl více náměstků, pane kolego. Stejně tak trvám na tom, že vy v jednu chvíli říkáte vždycky to, co se vám hodí. A najednou pan Müller komunista nebyl?
Nyní jsme vyčerpali všechny faktické poznámky a konečně se dostává na řadu v řádné rozpravě s řádnou přihláškou paní poslankyně Peštová.
Vy říkáte, že máte jenom pouze dva náměstky. Já vám třeba zase můžu říct, že já jsem ten náměstek taky byla. To, co jsem dělala já jako žena, jako náměstek, odborný náměstek, tak v současné době dělají tři náměstci. Takže nevím, jestli to je kvalita, nebo kvantita, nebo o co se tam jedná. V každém případě říkám, že každé ministerstvo je jiné. Nemůžete to neustále vztahovat na to vaše Ministerstvo obrany. Já rozumím, že jste rozhořčená, ale opravdu to není o vás. Není to o vás. Takže když tuto novelu nepřijmeme, tak se nám nic nestane. To znamená, jelikož to není transpozice, tak nebudeme hnáni k žádným sankcím, nebude tady žádný infringement, nebude tady žádné odůvodněné stanovisko, nikdo nám nehrozí ničím. Prostě tato novela je zbytečná. Na to, že je zbytečná, je hnaná neskutečným tempem. To už tady určitě taky bylo řečeno mojí kolegyní poslankyní Ožanovou. Nádherně to shrnul pan senátor Goláň za ODS - cituji: "Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. V této obecné rozpravě vystoupilo celkem sedm senátorů. Jeden ze senátorů bazíroval na pozměňovacích návrzích. Jeden ze senátorů nám vlastně řekl, že je zákon neutrální, protože řekl, že je napůl vynikající a napůl špatný, což mi matematicky převedeno dělá nulu, takže neutrální. Ostatních pět senátorů, kteří vystoupili v rozpravě, se v podstatě vyjadřovalo k tomu, proč bychom měli tento zákon schválit ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Zazněl tady návrh schválit. První budeme hlasovat o návrhu schválit." Takže se vůbec nehlasovalo o pozměňovacích návrzích. To je kvalita Senátu. Úplně krásná byla taky rozprava k nařízení EU, která tady trvala taky několik hodin, tak tam nebyla žádná. Tam nebyla žádná. My se tady sekáme, vysvětlujeme, pak to přijde do Senátu. Tam je ještě větší ten parní válec, který to tam přejede. Kupodivu v tom demokratickém Senátu nic nikdo neřekl. Je to zvláštní, je to smutné, ale je to tak. Vy si tomu klidně říkejte ministerští náměstci, já tomu říkám političtí náměstci. Prostě jsou to političtí náměstci. Už jenom to, že nemusí mít odbornost a prostě dosadíme je tam, protože je tam potřebujeme. Maximálně tři, když se vás na to novináři zeptali. Proč jste to nedali do toho zákona, maximálně tři? Tady byly ty pozměňovací návrhy, které tady padaly. Proč jste alespoň na ten jeden z těch pozměňovacích návrhů nekývli, když říkáte maximálně tři? Ne, protože to nebudou maximálně tři. To možná aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Dokonce se setkávají s tím, že lidi jim rovnou řeknou, že žádných výběrových řízení se účastnit nebudou a radši odejdou. Takže tam zůstanou ti vaši kádři, ti vaši odborníci. Takže já si myslím, že jsem ve stručnosti zrekapitulovala, co mně neustále na tom vadí, na co jsem nedostala odpovědi. Ani jeden neodpověděl.
A ještě informace na závěr. Dne 25. listopadu byl na 46. schůzi Poslanecké sněmovny projednán bod 109, sněmovní tisk 177, takže si jej prosím škrtněte, o tomto není potřeba hlasovat, ten nebude součástí schváleného pořadu schůze. Toto by bylo z mé strany vše. Přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozeslán elektronickou poštou. A nyní je právě prostor pro případná vystoupení poslanců a poslankyň ke změně schváleného pořadu 45. schůze a já bych nyní ráda vyzvala pana předsedu Tomia Okamuru, který je přihlášen s přednostním právem, aby se právě ke změně programu schůze vyjádřil. Prosím, pane předsedo.
Fialova vládní pětikoalice nevyřešila drahé energie a nechce ani pomáhat účinně našim občanům a firmám. Občanům nyní přichází další šílené zálohy a řada občanů, skutečně dalších a dalších občanů, už nemá ani na základní životní potřeby. Ministři pro energetiku členských států Evropské unie se na jednání minulý týden v Bruselu opět neshodli na žádném společném efektivním a funkčním řešení vysokých cen energetických komodit. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela z hnutí STAN při vyjednávání v orgánech EU ohledně cen energií tak opět zcela selhal. Podle průzkumu Hospodářské komory začíná být situace ve firmách skutečně kritická. Jak uvádí odborný ekonomický server Newstream, neodůvodněné astronomické vysoké ceny energií české vládě doslova diktují jejich výrobci a dodavatelé a vláda tomu pouze nečinně přihlíží. To je i dlouhodobý názor hnutí SPD, když jsme opakovaně navrhovali ceny elektřiny zastropovat přímo u jejich výrobců a následně i v celém dodavatelském řetězci na úrovni výrobních nákladů včetně nákladů na distribuci a přiměřeného zisku, což by mimo jiné i odstranilo nutnost miliardových kompenzací dodavatelů energií ze státního rozpočtu. Fialova vláda rezignovala na pomoc našim občanům a firmám a nehájí jejich zájmy, ale hájí zájmy spekulantů. Firmy krachují a čím dál více občanů se dostává do existenčních problémů s dalekosáhlými negativními ekonomickými dopady na celou společnost. Z těchto důvodů budeme nadále usilovat o to, aby současná vláda podala demisi. My v SPD naopak prosazujeme snížení daní rodinám s dětmi. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL prohlásil v rozhovoru pro Novinky.cz , že Česká republika se musí vrátit ke zvyšování daní, konkrétně hovořil o dani z příjmu fyzických osob a o dani z nemovitosti. Hnutí SPD tyto šílené nápady zcela odmítá. Zvyšování daní je pro SPD nepřijatelné. Naopak, v době současné sociální a ekonomické krize je nutné ponechat občanům z jejich pracovních příjmů co nejvíce peněz. Stejně tak jsme prosadili zrušení daně z převodu nemovitostí. V tomto volebním období jsme již předložili návrhy zákonů na zvýšení slevy na dani z příjmu pro všechny pracující občany a na zvýšení daňových zvýhodnění na nezaopatřené děti v pracujících rodinách. Navíc současné vládní strany porušují předvolební slib, že daně zvyšovat nebudou.
Takže tam je to v pořádku. Tam ředitel krajského úřadu nemá funkční období, vedoucí odboru prakticky může být, nemůže být v uvozovkách, odvolán, musí to být s nějakým udáním důvodu a tak dále, tak já si osobně myslím, že pokud - a mluvila jsem, i jsem tady říkala v rámci Marka Bendy, že pokud tedy tady chcete schválit, a v tuto chvíli už jste schválili, služební zákon, byť tady dnes máme veto, tak by měl ministr vnitra přijít i s novelou zákona o úřednících, která se tedy dotýká měst, obcí a krajů. Já si myslím, že by to v souvislosti se služebním zákonem bylo spravedlivé. Pan Výborný tady na mě se snažil gestikulovat, že mluvím relativně nahlas. Ono se tady velmi špatně mluví, když je tady velký hluk. Musím říct, že teď tedy v tuto chvíli takový hluk určitě není, ale musím říct, že při tom svém vystoupení a při tom svém projevu se velmi špatně mluví, pokud tady hovoří ostatní kolegové. Já si myslím, že služební zákon je zákon, který tady vůbec neměl být. Jsem přesvědčená o tom, že bychom měli řešit úplně jiné sněmovní tisky, které trápí lidi, ale pro současnou koalici a pro současnou vládu je to klíčový zákon. Já bych to přirovnala k tomu, že máme hodně slimáčků a málo kapustičky, a proto musíme takovýto služební zákon co nejdříve schválit, abychom si přivedli ještě další politiky na jednotlivé rezorty v podobě politických náměstků. Tak to jsem zkoušela už několikrát, zkusím to i teď. A to byste si vy jako koalice měli především uvědomit. Když něco chcete po lidech, začněte to dělat vy a pak to chtějte po ostatních. Děkuji vám za pozornost.
S faktickou poznámkou je přihlášen pan předseda Výborný. Prosím, máte slovo.
Vážená vládo, kolegyně, kolegové, vaším prostřednictvím k paní kolegyni Vildumetzové. Já nechci tady rozpoutat žádnou přestřelku, ale dvě poznámky si nemohu úplně odpustit. Ani jednoho. A prosím pěkně, někdy je poctivé přiznat chybu. Ano, ten úmysl, se kterým jsme schvalovali tehdy ve společné vládě v roce 2014 služební zákon, depolitizovat státní službu, tak ten se nepovedl. Je to tak a my to vlastně v tuto chvíli napravujeme. Takže to je jasný důkaz toho, že naopak došlo k politizaci státní služby tak, jak k tomu nemá docházet. Kolega Tom Philipp je toho jasným důkazem. A přesně proto my tady jasně oddělujeme ty dvě roviny a k tomu by do budoucna už docházet nemělo.
Děkuji za slovo. Já bych pouze chtěla, protože se tady pořád říká, a řekl to tady pan Výborný, že náměstci. Tak co to je jiného? Politický náměstek rovná se trafika. Jinak to není. Takový je fakt a tak to prostě je.
Já bych chtěla poprosit kolegyně a kolegy, aby přestali urážet politické náměstky. Já mám na rezortu Ministerstva obrany dva náměstky. Ani jeden z těchto dvou politických náměstků není člen žádné strany. Jeden má zkušenosti z rezortu Ministerstva obrany, kdy v minulosti dělal ředitele kabinetu, a druhý je kariérní diplomat, který pracoval na Ministerstvu zahraničních věcí. Pracují dobře a jsem velice ráda, že tyto dva náměstky na našem rezortu mám. Takže je přestaňte urážet!
Paní poslankyně Ožanová se přihlásila s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Já se domnívám, paní ministryně, prostřednictvím paní předsedající, nikdo neuráží.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Vůbec nic proti tomu. A řekla jste správně, dva lidi. A potom si nalijme čistého vína. Je to jednoznačně na úkor těch odborných náměstků, kteří, abych to řekl úplně stejně jako vy, jsou mezi nimi nepochybně rovněž velmi schopní, a ti dnes pomašírují na pozice vrchních ředitelů a nad nimi budou ti političtí. A to je to, co nám vadí. Kdyby to bylo tak, jak jste řekla, máte tam dva kvalitní, všechno v pořádku, mějte tam tyto dva kvalitní.
Paní ministryně chce reagovat s faktickou poznámkou.
Děkuji. A mimochodem, když tady kolegyně Ožanová říkala, že tady hrála roli, nebo hraje roli, nebo bude hrát roli nějaká stranická knížka, tak ano, na rezortu Ministerstva obrany byl zástupce Komunistické strany Čech a Moravy pan Müller, který skončil v rezortu Ministerstva obrany po mém nástupu jako politický náměstek jako první. Takže ano, měl správnou stranickou knížku ve vaší koalici.
Mám pro ně radu. Nemusíte poslouchat, co říká opozice, abyste nedej bože museli souhlasit. Jsem členkou hospodářského výboru a při projednávání kapitol rozpočtu mě napadlo zeptat se na dopady novely tohoto zákona. Myslím si, že se dostávám k nejzajímavější části svého projevu. Zaujaly mě odpovědi ze dvou úřadů, a to Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a Českého telekomunikačního úřadu. Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost paní Dana Drábová odpověděla, že se novela velmi dotkne úřadu. Hrozí, že řada vedoucích pracovníků toto nebude mít zapotřebí a do výběrového řízení se nepřihlásí. Prosím vás, tyto údaje si můžete samozřejmě najít v zápise z hospodářského výboru. Opravdu mě někdo z vás chce přesvědčovat, že Úřad pro jadernou bezpečnost je politickým úřadem? Já jsem se vždy domnívala, že hlavní na tomto úřadu je odbornost, ale možná se mýlím. A pak dojde k tomu, že stejně jako u Agentury pro digitalizaci nebude potřeba žádné vysokoškolské vzdělání, aby se mohli přihlásit ti praví odborníci.
Vyčerpali jsme všechna přednostní práva a nyní přikročíme k vystoupení řádně přihlášených do rozpravy. Prosím paní poslankyni Ivetu Štefanovou. Máte slovo. A připraví se pan poslanec Richard Brabec.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se zde také vyjádřila k zákonu o státní službě. Vládnoucí koalice v minulosti volala po odpolitizování státní služby. Tento zákon je ale spíše krokem k její politizaci. Pro kontinuitu a stabilitu státní služby příliš neslouží možnost výměny až prakticky celé řídicí sekce každých pět let podle stranické příslušnosti aktuálního ministra, tak jak to umožňuje tento návrh. Stávající pracovníci budou mít sice možnost se do výběrových řízení opakovaně přihlásit a znovu se o funkci ucházet, problém je ale, že podle návrhu nebudou někteří řídící pracovníci jmenování do funkce na pět let, ale na dobu neurčitou. To v praxi bude znamenat, že ten pracovník, který neobhájí svůj post ve výběrovém řízení ve státní službě, ale zůstane a stát bude pro něj hledat další vhodné umístění, a to až po dobu šesti měsíců, po kterou bude pobírat až 80 % svého dosavadního platu. A pokud se pro něj nepodaří najít vhodné umístění, bude od státu dostávat nemalé odstupné. Proto poslanecký klub podporuje veto pana prezidenta a bude hlasovat proti přijetí tohoto zákona.
Děkuji, paní poslankyně.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Ty věcné argumenty tady padly dneska mnohokrát, ale nejenom dneska. A já myslím, že i mírně otrávené obličeje kolegyň a kolegů z vládnoucí koalice, respektive jejich spíš neúčast než účast, hovoří o tom, že máte jasno a máte rozhodnuto. Já to akceptuji, respektive respektuji, beru to na vědomí. Nicméně právě to veto pana prezidenta dalo tu možnost se k tomu ještě znovu vyjádřit. Když tedy vidím, co se teď děje na Ministerstvu životního prostředí, tak to asi zase chvíli někdo nepřekoná. Ale snad mi to dává aspoň tu možnost a snad i právo posoudit z vlastní zkušenosti, a už jsem to tady několikrát říkal, funkčnost novely služebního zákona. Také se připravovaly. Já vím, že je pak těžké se k tomuhle přihlásit, ale prostě ty standardní politické strany to mají v genech. Vy to máte v genech. Ty partaje prostě musí usadit ty svoje pašalíky, protože ti lidé pak rozhodují o tom, jestli je někdo případně zvolí v těch různých kongresech a sněmech. Hnutí ANO bylo takovou úchylkou v tomto, že to nemělo a nemá a necpalo za každou cenu někde ty své lidi. A krásně se to dá přece zkontrolovat na těch ministerstvech, tak jak vypadala dřív. Dnes jsem tedy zachytil v médiích, že pan ministr Rakušan hovořil o tom, že budou maximálně tři na každém ministerstvu, no to jsem opravdu zvědav. Ale i kdyby to takhle bylo, tak jste zapomněli právě napočítat ty vrchní ředitele sekce, kterých samozřejmě jsou desítky. To znamená, ty si připočtěte k tomu číslu, které považujete za historicky nejnižší, a vyjde vám to samozřejmě úplně jinak. Anebo každý tu matematiku chápeme jinak. Takže vy jste si vlastně vytvořili úplně novou strukturu vrchních ředitelů sekcí, kam se ti lidé přesunou, se kterými samozřejmě také máte nějaké svoje úmysly. Ale proč tedy potom máte ten problém, pokud neuvažujete o tom, že by jich bylo výrazně víc, aby tam ten počet byl omezen? Protože ty návrhy tady byly, ale zájem o to nebyl je prostě omezit. Takže je vidět, že se tam něco vzadu samozřejmě skrývá, že to víno tedy není úplně čisté. A takhle to k tomu bude samozřejmě vést. Prostě máte spoustu čumáčků, které jsou samozřejmě chtivé někam se nasát, ale cecíků ubylo. Proto je potřeba ty cecíky tam znovu přidat, aby bylo z čeho sát. O ničem jiném to ve finále není.
Já bych reagovala na pana předsedu Bendu. Tak vyjádřete hlasováním svoji vůli. Tím jenom deklarujete, že s tím počítáte.
Zákonodárnou iniciativu. Může to udělat poslanec, skupina poslanců, Senát jako celek, může to udělat zastupitelstvo vyššího územního správního celku. A taky vláda. A poprosil bych, aby Sněmovna neupravovala, kdo může předložit, které ministerstvo, návrh vládě. To je věc exekutivy a ne Poslanecké sněmovny.
Tady jste byl ryba ve svém rybníce, na Ministerstvu financí už je to horší. Nezlobte se na mě, hledáte zástupné problémy. Tak pojďte hlasovat, řekněte, že to nechcete, a to je celé.
Asi nám nic jiného nezbude, byť to usnesení úplně nedává smysl , nicméně bylo v rozpravě načteno. Myslím si, že nejčistší řešení bude, pokud se k tomu každý vyjádříme hlasováním, a uvidíme, jak to dopadne. Myslím, že to je zřejmé.